Budeme pokračovat v dnešním jednání podle toho, jak jsme schválili pořad. Nyní nás tedy čeká bod Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde bylo přerušeno vystoupení pana poslance Miholy. A hlásil se mi s přednostním právem poté pan ministr, jestli jsem to dobře zaregistroval. Nehlásil, dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v předchozím, přerušeném vystoupení shrnul vlastně snad všechny nebo alespoň většinu důležitých argumentů -
A pokud chtějí probírat zákon o pedagogických pracovnících, aby tak činili prostřednictvím mikrofonu. Tak děkuji. Prosím, pokračujte.
A i když už je to nějaký den zase a možná se osazenstvo sněmovny v rámci tady těch našich střídání trošku změnilo, tak je nebudu opakovat. Dovolil bych si akorát odůvodnit pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému krátce. A chtěl bych úplně na závěr jako takovou tečku, do které už přišlo to přerušení, říct, že tak jak jsem kritický tady k tomuto návrhu, podle mého názoru nadbytečnému a věc neřešícímu, tak jsem přesvědčen, že zde přítomný pan ministr Plaga řešení, co se týká nedostatku učitelů, má ve svých rukou. A má ho dobře nachystané v rámci státního rozpočtu. Tak věřím, že toto skutečně, to je skutečné řešení.
Přece to je něco, co je naprosto standardní. No bohužel není. No tak to něco je špatně ve státě dánském. Myslím si, že to je důležité.
Budu hrozně rychlá. Neustále říkáme, jak nefunguje opatrovnický systém, potřebujeme tedy konečně projednat návrh zákona o dětském ombudsmanovi. To jsou takové extrémy. Opravdu jsme se k tomu dostali pozdě. Takže v závěru rozhodně zkrácení lhůt.
Tak to je, pane předsedo. A kratší lhůta, pane předsedající, a vy jste to správně přečetl z jednacího řádu, může být zavetována dvěma kluby.
Ano, je to tak.
To se tady opravdu chystáme scházet 29. prosince, nebo 3. ledna, nebo 5. ledna? Co tady budeme předvádět za šaškárny kvůli zákonu, který upřímně řečeno tady leží dva roky?
Paní poslankyně Kateřina Valachová.
Ale z toho důvodu, že není vyloučeno, že budeme jednat, tak jsem jenom vytvořila jako zpravodajka tímto návrhem prostor, abychom byli připraveni. To je všechno. Jsou to dva návrhy a myslím si, že oba dva jsou možné. Ale znovu vaším prostřednictvím k Markovi Bendovi, co se týká toho kratšího návrhu, tak se skutečně týkal připravenosti, možnosti, pokud by Sněmovna zasedala, protože to vyloučeno není.
Pan poslanec Marek Výborný.
Nenastoupili před tu tabuli, aby učili naše děti, žáky a studenty. A tento problém si Ministerstvo školství uvědomovalo a snažilo se to zvrátit. Říkám to proto, že v těch minulých letech také došlo ke zvrácení tohoto trendu. Zkrátka tyto věci se podařily a také zpětná vazba stran pedagogických fakult ukazuje na to, že se zvyšuje procento učitelů a učitelek, absolventů pedagogických fakult, kteří také do škol před tabuli zamíří a opravdu učí, to znamená, nezůstanou pouze kvalifikovanými učiteli, co dokončili pedagogickou fakultu, ale jdou učit naše děti, žáky a studenty. A to je samozřejmě náš hlavní cíl. Podotýkám, že premiantem v tomto ohledu je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, která dokáže motivovat a připravit své studenty a studentky tak, aby více jak 80 % jejích absolventů zamířilo do praxe. Důležité je říct, že se významně liší situace v jednotlivých krajích. V jednotlivých krajích je situace různá. Více rizikovými jsou pak ti nekvalifikovaní učitelé, kteří si nedoplňují potřebné vzdělání, kvalifikaci. Čím vyšší jsou tyto podíly, počty úvazků, tím komplikovanější může být nalezení optimální náhrady. A také bych chtěla říct, že co se týká celkového počtu 170 tisíc učitelů, tak otázka nekvalifikovanost se opravdu týká, a to jste asi slyšeli velmi dobře, pouhého zlomku z nich. Naopak je jasné, že pokud máme problémy, máme problémy regionální, a to velmi závažné. Doposavad jsem nic takového nezaznamenala, nic takového jsem neslyšela. Pokládám to samozřejmě logicky za promarněnou příležitost. Pokud se týká tedy kvalifikovaných učitelů a obrovského množství prostředků, které jsme v minulých pěti letech na zvýšení kvalifikovanosti učitelů, zlepšení vyššího počtu učitelek a učitelů, absolventů pedagogických fakult a následného udržení těchto absolventů ve školách, kolik jsme jich tedy naložili, jaké úsilí jsme museli překonat, tak tohle opravdu pokládám jako ránu mezi oči tedy všem zúčastněným, co se na tom pět let nějakým způsobem podíleli.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný. My od začátku říkáme, že bylo vůči živnostníkům velmi nespravedlivé a že to byla Sofiina volba, aby si vybrali buď kompenzační bonus, nebo podporu svých zaměstnanců z programu Antivirus. Já jsem tady velmi bedlivě poslouchal paní ministryni... Já jsem tady velmi pečlivě poslouchal paní ministryni v úvodním slově. Já musím říct, že mě velmi překvapuje , nemile, jedna věc, kterou tady musím zdůraznit. Je dobře, že to je tady dnes, ale ten dopad je tři týdny prodleva. A mě velmi mrzí, že to došlo až tak daleko, že tady projednáváme o tři týdny později podobný návrh ze Senátu, který je velmi výborný.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní Mikuláš Ferjenčík v rozpravě. A jinou přihlášku zatím nemám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my také podporujeme tento návrh. Myslíme si, že ten zákaz souběhu byl zcela nesmyslný. Jsme rádi, že to Senát napravil. Podle nás to je chyba.
Já to vysvětlím. Je prostě lepší, je propracovanější a je legislativně a technicky v pořádku. A navíc, dáváme to zpětně, takže nikdo o ty peníze nepřijde. Už jsem to tu jednou říkala, řeknu to znovu. My jsme to na jaře v kompenzačním bonusu připustili. Dostávám denně kvůli tomu desítky mailů, ale mohli bychom mít prostě skutečně problém, jsou to notifikované programy, a z toho důvodu to bylo vypuštěno.
Já jenom na paní ministryni.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. To znamená, to bylo už někdy na konci října. Ale nicméně dobře, teď se to podařilo. Jak ten člověk se s tím má popasovat?
Děkuji.
Tudíž my máme a navrhujeme dvě alternativy k tomu programu, tak jak vzešel z grémia. Musíme prostě včas zabránit účinně masivnímu propouštění. Uvědomme si prosím, že musí ještě, pokud tento tisk schválíme v rámci Sněmovny, proběhnout jednání v Senátu. Proto prosím rozhodněme dnes hlasováním. My jsme díky Kateřině Valachové svolali minulý měsíc mimořádnou schůzi. Bohužel se díky nějakým věcem tato priorita posunula, ale já si myslím, že zkusme dát tento tisk co nejvýše. Máme za to, že toto jsou zásadní priority ČSSD. Opakuji - kurzarbeit. Ukažme hlasováním, kdo o to stojí, kdo chce, aby se řešila zaměstnanost, kdo nechce, aby zaměstnanci zůstali díky koronakrizi v problémech. Myslíme si, že to je anomálie.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi krátce. Chci vás skutečně požádat, abychom co nejrychleji uskutečnili to druhé čtení návrhu zákona o zaměstnanosti, kurzarbeitu, a to z toho důvodu, že tento zákon už projednáváme několik měsíců. Čas se nám krátí. Vím, že jsou tady minimálně dva proti sobě stojící pozměňovací návrhy, nicméně skutečně pojďme se už posunout do třetího čtení a pak tento zákon rozhodnout.
Jedná se o druhé čtení. Domnívám se, že to bude velmi krátké. Ty pozměňovací návrhy jsou sice složité, ale předpokládám, že se tady o nich nepovede velká diskuze. Důvod, proč to chceme projednat, je, že nám tam vzniká obrovská bezpečnostní díra v cloudových službách, data našich občanů jsou vyváděna do zahraničí. Proto vás prosím o zařazení tohoto bodu, abychom se někam pohnuli a dokončili tyto problémy a mohli v digitalizaci postupovat dále.
Děkuji panu poslanci Profantovi. Jen upozorňuji, že ministr vnitra navrhl vyřazení tohoto bodu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podle nás je to naprosto pozdě. Děkuji moc.
Děkuji.
Děkuji, za mě dvě věci. Jednak bych chtěl poděkovat panu kolegovi Faltýnkovi ohledně těch bodů, které se týkají volby. Já tedy bych rád upravil ten návrh tak, že ve středu, tedy zítra, ve 12.30 bychom hlasovali pouze aklamací změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a chtěl bych požádat, aby další volby proběhly až při plném počtu Poslanecké sněmovny.
Pokud nikdo nenamítá, tak místo nepřítomného pana poslance Váchy by teď vystoupil pan poslanec Válek, který se přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu. Je s tím souhlas. Prosím.
Já si jenom dovolím přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 4428, který navrhuje změnu, novelizační body 59 až 62 zrušit. Vše je podrobně načtené a v elektronické podobě k dispozici všem poslancům a poslankyním. Děkuji.
Paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.
Jeden je sněmovní dokument 5302, týká se třídnických příplatků, druhý je sněmovní dokument číslo 4484, týká se adaptačního období učitele.
Pan poslanec Václav Klaus, další v podrobné rozpravě.
Dobrý den, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 4490, který jsem rozsáhle tady obhajoval v obecné rozpravě.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jedná se o navýšení příplatků pro třídní učitele a pro pedagogy vykonávající specializované činnosti, a to na rozdíl od těch jiných návrhů zde nejdeme absolutní částkou, ale procenty, která by byla vypočítávána ze základny platového stupně v té platové třídě, do které je pedagogický pracovník zařazen. Rozumíme z toho nejvyššího platového stupně.
Děkuji. Máte slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. A pan poslanec Pavel Staněk, poslední přihlášený do... tady je přihlášený pan poslanec Pavel Staněk z hnutí ANO. Je to chyba.
Já mockrát děkuji jako samodruhý. Jde o vypuštění části návrhu zákona, která odporuje schváleným strategickým materiálům vlády k vzdělávacímu systému a dosavadním vládním krokům od roku 2013 v oblasti posilování profesní podpory učitelek a učitelů i jejich přípravy na pedagogických fakultách.
A žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, podrobnou rozpravu končím. Děkuji tedy jemu, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Dále se chce zdůraznit výchovná funkce úpravy a zajistit vyšší právní jistota jejích adresátů. Celkově se chce předcházet vzniku tzv. dětských dluhů, které v současné době trápí společnost. Předmětem tohoto návrhu a těchto opatření k řešení problematiky dětských dluhů jsou asi tyto okruhy. Tím má být posílena ochrana věřitelů. Odpovídat by za nezletilého měl ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Bod o změně zákona o zaměstnanosti byl zařazen do této schůze. A nyní se budeme zabývat tím, aby byl druhým bodem dnešního jednání po té senátní vratce. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Kdo je proti?
Ale učitel musí být autoritou pro to dítě, musí umět děti zaujmout, musí v nich vypěstovat schopnost vidět věci systematicky, musí je naučit kritickému myšlení, vidět souvislosti, pracovat s informacemi. Snižování požadavků na kvalifikaci pedagogů neposílí prestiž, a tedy autoritu školského systému ani učitelů samotných. A že je to potřeba, dnes vidíme víc než jindy a in natura. Znalost lidí z praxe mimo školu může být velkou výhodou, ale nesmí znamenat, že děti budou učeny pedagogicky neodborně, nekvalifikovaně, tak jak o tom hovořili moji předřečníci. Za to by také měli být dobře placeni. Já zopakuji citát, který už jsem možná i z tohoto místa říkala několikrát. Už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že je špatný stát, který platí lépe své generály než učitele. S tím také souvisí podpora, která se absolventům při jejich nástupu dostane. Víme, a byla zde uváděna čísla, že mnozí absolventi do školy vůbec nenastoupí. Důležité v tomto pozměňovacím návrhu je ustanovení uvádějícího učitele a definice adaptačního období. Já si vzpomínám na to, když jsem nastoupila po mateřské dovolené do první třídy, kde jsem učila, tak tenkrát něco takového existovalo. A to bylo velmi důležité. A tady bych mohla dlouho vzpomínat. Další podstatná podpora, kterou učitelé dnes potřebují víc než jindy, je podpora a zase definice a odměnění třídnictví. Praxe ve školách, problémy dětí, problémy v rodinách kladou na učitelky a učitele vyšší nároky i v těch schopnostech a znalostech mimo dobu přímé vyučovací povinnosti. Proto náš pozměňovací návrh také zakotvuje specializované činnosti v některých odbornostech. Za to jim skutečně patří poděkování. To vyžaduje vysokou kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Dopady koronavirové krize tuto potřebu ještě zesilují. Učitelé potřebují podporu společnosti. Celé společnosti. Pro děti, pro naše studenty, mladé lidi chceme to nejlepší a určitě všichni.
Za klub TOP 09 bych ráda požádala o předřazení jednoho bodu, který již na programu máme, ale je v tom programu na více než třístém místě, tedy úplně tak hluboce schován, že není šance, abychom jej v tomto týdnu měli přirozeně na programu, a přitom je to věc, která je navýsost aktuální. Prosím, aby tedy tisk, který má číslo 1039, tzv. odškodňovací zákon, byl na programu jako první bod již zítra po polední pauze.
Prosím, pokračujte.
Děkuji. Senát už sám přijal usnesení, kterým nám doporučil, abychom se této situaci věnovali, jeden z našich výborů se k tomu takto vyjádřil. A já pevně věřím, že jej chcete také vyslyšet, protože je to věc, která rozhodně nesnese odkladu. Měli jsme zájem o to, aby tento bod přišel už ze samotného grémia.
Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se omlouvá od 16 do 18 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Pan poslanec Antonín Staněk bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ve třetím čtení samozřejmě.
Paní poslankyně Kateřina Valachová v obecné rozpravě. Děkuji paní poslankyni, která byla poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Nehlásí, obecnou rozpravu končím.
Děkuji za ukončení obecné rozpravy. Já jenom shrnu, že v obecné rozpravě zaznělo mnoho argumentů. V rozpravě také zazněly návrhy od pana poslance Staňka a paní poslankyně Gajdůškové vrátit do prvního čtení, což, pane předsedající, nevím, jestli je hlasovatelné.
Ano, je to tak, jak říkáte, pane zpravodaji. A nejenom že můžeme, ale také musíme. Všechny jsem odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními hlasovacími kartami. V tuto chvíli jsme připraveni na hlasování. Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.